To je poslední věc, ke které se zde vyjádřím, a zbylé budeme probírat ve třetím čtení. Otázka ÚOHS je již nyní řešena ve správním řízení. Není to zakotveno v zákoně o veřejných zakázkách a ani to nebude zakotveno v zákoně o veřejných zakázkách. Existence ÚOHS a jeho pravomoci je na základě jiného zákona, není to řešeno v rámci zákona o veřejných zakázkách. Já sama chápu, že správní řízení může trvat až devět měsíců ze strany ÚOHS k tomu, aby se v podstatě pustil jiný podnět, který tam byl zaslán. Na druhou stranu mě zde velice potěšilo od mnoha poslanců a z různých klubů to, že sami přijímáte, že veřejné zakázky nejvíce ovlivňují projekty, které jsou kofinancované z Evropské unie. Nejde tu jenom o mě. Ten zákon nám má pomoci. Tady ta novela nám má pomoci aspoň na tento rok, než bude nový zákon o veřejných zakázkách. A pokud je tady tolik návrhů, tak já navrhuji, pojďme se o tom bavit, ale o novém zákoně, ne o novele, která má řešit jenom dílčí věci, ani ne technické, jenom dílčí věci. Toto je ode mne vše a budu se těšit na třetí čtení.
Děkuji. Druhý zpravodaj také nemá. Budeme se zabývat rozpravou podrobnou. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já navrhuji v článku 4 nové znění, a to: Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Je složen ze tří bodů.
Děkuji panu poslanci Vyzulovi. Slova se ujme v podrobné rozpravě pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Krátké zdůvodnění. Krátké odůvodnění. Vypuštění zavedení institutu oponentního odborného posudku považuji za nevhodné. Oponentní posudek má sloužit jako pojistka při zadávání objemově velkých veřejných zakázek, přičemž příslušné má být k vystavení vždy ministerstvo. Důvodová zpráva argumentuje nedostatečnými administrativními kapacitami a prodloužením řízení o týdny. Dále uvádí, že je možné i bez tohoto ustanovení, aby si vláda případně ad hoc posudek vyžádala. Toto nelze přijmout jako relevantní argument. Pokud budou ministerstva s posudky počítat, lze se na ně včas připravit.
Tato částka je pro nás opravdu značně vysoká. Budeme to řešit u nového zákona, ale ne teď u té dílčí, v podstatě technické novely. Náš postoj je k tomuto neutrální. Pozměňovací návrh říká, aby tuto výjimku mohly používat a využívat všechny ústřední orgány státní správy vůči všem podřízeným organizacím některého z těchto orgánů. S tímto návrhem MMR vyslovuje zásadní nesouhlas, a to z důvodu nesprávného výkladu možnosti vertikální spolupráce mezi zadavateli. Ono v podstatě teď je to možné a novela to bude umožňovat, že ministerstvo může zadávat své podřízené organizaci či příspěvkové organizaci. Pozměňovací návrh říká, aby jedno ministerstvo mohlo zadávat veřejné zakázky příspěvkovkám jiného ministerstva. Čili tyto zakázky v tuto chvíli by nebylo jak kontrolovat a navíc to není v souladu s evropskou směrnicí, kde Evropský soudní dvůr k tomu má rozličná stanoviska. Děkuji vám za slovo a děkuji vám, že jste mě poslouchali.
Pěkné odpoledne, pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Byl rozeslán všem poslancům.
Děkuji panu zpravodaji a eviduji jeho přihlášku do rozpravy jako přednostní.
Dobrý den, pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Za druhé, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ostatní body se přečíslují.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
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já mám dvě zdánlivé drobnosti v podobě pozměňovacího návrhu, ke kterému se později přihlásím. Měly by vést ke spravedlivějšímu průběhu veřejných zakázek. První se týká elektronických aukcí. Tady je jedna věc, která je poněkud kuriózní, a to je to, že hodnoticí komise hodnotí nabídkové ceny ve fázi posuzování.
Ten zákon, čím je jednodušší, tím je průhlednější a lepší, tím více odpovědnosti můžete nakládat na jednotlivce. Čím více paragrafů, více rozdrobené, více nepřehledné a téměř se v ničem nevyznáte. Když se pan kolega Stanjura zmínil o památkářích, tak jsem viděl, jak se paní ministryně hroutí. Nicméně to je obrovské téma také.
Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Pardon, pana poslance Blažka jsem zapomněl. Cítí se naštván zjevně, omlouvám se. Prosím, pane poslanče.
Protože nikdo, když nemá tak tvrdé zákony, tak oni jsou potom výborní čerpači dotací.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Podívejte, on mluvil, a velmi správně, o tom, že existuje určitý strach v oblasti zadavatelů veřejných zakázek z určité stíhatelnosti, nejasnosti některých právních výkladů a podobně. Tady chci jenom říci, že sebelepší zákon tohle nevyřeší. Ale v podstatě jak některé policejní orgány, tak třeba nejvyšší státní zástupce má možnost vydávat některá sjednocující stanoviska. Když jsem v té vládě byl, tak jsem byl v této věci neúspěšný. Dokonce proběhlo jednání na úrovni premiér, ministr financí, ministr spravedlnosti a vnitra. Nechci také vynechat, že i Nejvyšší soud může dávat stanoviska, která mají obecně závaznou povahu. Ne úplně, ale mají sjednocující vůči judikatuře soudu.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. První věc. "Vysoutěžená cena musí být v místě a čase obvyklá." Mířím k tomu, že by se celý zákon měl opravdu zjednodušit. Tam leží první z klíčů. Takže to je taková drobná noticka. Tento záchranný archeologický průzkum stál 24 milionů korun a zdržel celou stavbu o 11 měsíců. To, že tady s vámi stojím, mám velkou kliku, protože mě chtěli podnikající na Staroměstském náměstí prostě zastřelit, jakkoli jsem v tom nevinně a v předprojektové přípravě jsme udělali sondy na základě požadavků archeologů. Prostě jsou to věci, které přinese život, a pak rozumím tomu, že je potřeba je řešit. Takže to je další připomínka. Jinak v tom lítáte.
Děkuji panu poslanci. Nyní s faktickou poznámkou, zatím ne s přednostním právem, pan poslanec Birke.
Tak k čemu jste dospěli? Nechcete to udělat ve čtvrtek?
Optickou kontrolou vidím pokyvování mezi všemi poslaneckými kluby, tak souhlasím, nemám s tím problém.
Dobře, rozumím.
Děkuji za slovo. Já si to skutečně nemyslím. Nejde o to, že nemohou být vypravovány vlaky. Ale co České dráhy ovlivnit mohou, je, jak se starají o klienty, kteří uvízli v pasti. Absolutně... V okamžiku, kdy už bylo jasné, že neprojíždějí vlaky minimálně z Olomouce do Ostravy, České dráhy vypravovaly další a další rychlíky, aby ty rychlíky zastavily, v poli a nechaly lidi bez pomoci, bez občerstvení, bez tepla. Dokonce poskytovaly špatné informace. V době mobilů! Například: Přestupte si z pendolina, teď pojede osobní vlak do Kolína a z Kolína pojede vlak zpátky do Prahy. Pak přijel třeba RailJet, aspoň byl vyhřátý, plný cizinců. Do studené haly, kde mnohé matky opravdu vlastním tělem zahřívaly malé děti. Bez možnosti občerstvení a podobně. To je jejich zodpovědnost. Nemám ani zprávy. To já považuju za velkou chybu. A jenom tak na okraj. Já tomu skutečně nerozumím.
Ano, zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. O návrzích pana poslance Beznosky hlasovat nemusíme, ty jsou staženy. První bod, který navrhuje grémium, je zařadit nový bod, což je Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, dokument 1676, a to do bloku Zprávy, návrhy a další jako první bod. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Vyřazení bodu 19, tisk 309, první čtení návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje. Tento návrh byl přijat. Toť návrhy z grémia a nyní jednotlivé návrhy tak, jak byly přednášeny z pléna. Kdo je proti tomuto návrhu?
Do této chvíle jsme probrali řadu témat, která jsou podle mého názoru velmi důležitá pro naše mezinárodní a společné vztahy. My tady máme problém s regulací prodeje léků, které obsahují pseudoefedrin v Polsku, ale také jsme diskutovali o tématech, která se týkají ochrany ovzduší a zlepšení stavu ovzduší v oblasti Moravskoslezského kraje a sousední části Polska. V tuto chvíli tedy absolvuji rozhovory s předsedkyní polské vlády, která je tady v Praze na své první oficiální návštěvě ve funkci polské premiérky. Koaliční vláda se proto dohodla na tom, že předloží návrh zákona. Dohodli jsme se na tom už na jaře letošního roku. Rovněž předpokládám a vím o tom, že byly předloženy pozměňující návrhy ze strany poslanců, které by měly do budoucna garantovat tuto vazbu. Chtěl bych vás informovat také o tom, že na toto téma včera diskutoval poslanecký klub sociální demokracie a shodli jsme se na tom, že jsme připraveni během projednávání tohoto návrhu zákona podpořit takové úpravy zákona, které do budoucna zajistí přímou vazbu mezi platy poslanců a senátorů a platy soudců, potažmo státních zástupců, soudců Ústavního soudu, tak aby se platy poslanců a senátorů odvíjely od platů ve veřejné sféře, tak jak s tím počítá konstrukce zákona.
Pak tady mám dvě řádné přihlášky. Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě.
Dobrý večer, dámy a pánové. Na druhou stranu mi dovolte, abych vám připomněla, že této Sněmovně vy skládáte účty, protože tato Sněmovna vám dává důvěru. Takže jakýkoli vzkaz přes média, že vy zařídíte, že poslanci udělají mimořádnou schůzi, že takhle to nebude, tak já bych prosila trošku pokory.
Potom dám slovo jemu.
Vážený pane premiére, já chápu, že vystupujete podle hesla "ptejte se mě, na co chcete, já vám, na co chci, odpovím". Vy jste odpověděl opravdu "na co chci". Vláda tady evidentně svým návrhem porušuje zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů a který je rozhodnutím Ústavního soudu. To je jeden problém. Druhý problém je, že se musím přihlásit k tomu, co tady říkala kolegyně Jermanová. To, že vy si chcete dělat populistickou a falešnou kampaň na úkor nás všech, že nás špiníte před občany a snažíte se z nás udělat lidi, kteří chtějí víc a víc, a přitom nerespektujete rozhodnutí Ústavního soudu, za to vás taktéž vyzývám k tomu, abyste se této Sněmovně omluvil!
Další vystoupení s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji. Já chci popsat to, jak nás pan premiér podvedl. My jsme uzavřeli obě dvě části. My jsme tu svou splnili! To se vám líbilo - 14. listopadu v pátek. To jsme byli všichni spokojení, jak za osm minut schůze proběhla, mimořádná schůze jako obvykle. Můžete kroutit hlavou, můžete říkat, že to není pravda. My víme, kde je pravda.
Pak tady byl 16. listopad, kdy v rozhovoru pro ruskou televizi, první kanál, prezident republiky zpochybňoval jednak sankce proti Ukrajině a také její pomoc -
Já se omlouvám, paní poslankyně, ale znovu prosím zejména poslance, kteří konzultují nahlas své postoje, aby tak nečinili, jak vpravo, tak vlevo.
A mně by zajímalo, jak i toto souzní s názorem předsedy vlády nebo ministra zahraničních věcí.
Paní poslankyně, já si to s nimi vyřídím sám, nemusíte mě zastupovat. Důrazně vás žádám, abyste se usadili na svá místa, jinak budu nucen přerušit schůzi Sněmovny. Všichni víme, co máme na programu a jak by takové přerušení bylo interpretováno. Tak prosím nepokoušejte moji trpělivost a nechte paní poslankyni argumentovat.
Já už toho moc na srdci nemám. Nicméně ještě zde musím zmínit události, které pan prezident Zeman zmínil při návštěvě v Kazachstánu 25. listopadu, kdy začal hovořit o tom, že Ukrajina má být neutrální, a mluvil také o finlandizaci, kterou považuje za optimální v této chvíli právě pro tuto část našeho světa. Já jsem přesvědčena o tom, že je zde zjevná disharmonie mezi výroky předsedy vlády a prezidenta republiky, nakonec předseda vlády z Ameriky posílá různé umravňující vzkazy jak prezidentovi, tak náměstkovi Drulákovi. Já absolutně nemůžu pochopit, že jeden úředník prostě může cvičit s politikou a dobrým jménem naší země způsobem, jakým to činí, a není okamžitě vyhozen. Takže toto jsou moje otázky, které jsem chtěla v rámci debaty vznést.
Pan předseda Kalousek a připraví se paní poslankyně Chalánková.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu na pořad této řádné schůze.
Mé vystoupení bude poměrně krátké. Chtěl jsem shrnout: Uzavřeli jsme dohodu, která řešila dvě věci. Pokud neříkám úplně přesné číslo, tak prosím o toleranci. Dohoda řešila obě dvě věci. Pan poslanec Mihola a pan poslanec Okamura ve svých pozměňovacích návrzích vůbec neřeší platy soudců a platy státních zástupců. Pokud se rozhodnete hlasovat pro jeden z těchto dvou návrhů, tak soudcům a státním zástupcům dáváte nula. Nula korun českých. Vládní koalice toto schválit může. Ale ta dohoda se prověří hlasováním. To je samozřejmé. Já tomu prostě nerozumím.
Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Fialu a po něm pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Už nechci ani tak moc akcentovat jednotlivé varianty, ale spíš chci říct a zamyslet se nad tím, jak jsme se vlastně do této situace dostali. A já si nejsem úplně jist, že prostě za rok se stihne připravit systémový zákon pro platy ústavních činitelů. Je potřeba se nad tím důkladně zamyslet. A já zde chci vyzvat vládnoucí koalici, aby už v následujících letech nepřipustila takové divadlo, jakého jsme byli svědky letos, kde se handrkujeme doslova v televizi, v médiích o platy ústavních činitelů. Všech pracujících lidí, nejenom v nepodnikatelské, tedy v státní sféře, ale i v podnikatelské sféře, protože pokud bychom to...
Váš hovor skutečně ruší projednávání tohoto bodu. Děkuji, že to budete respektovat.
To si myslím, že určitě není správný systém a že bychom to měli odvozovat od zvyšování platů všech pracujících v této zemi.
Jestli dovolíte, jenom stručnou reakci na vystoupení pana kolegy Stanjury. Ale myslím, že bychom je neměli strašit. Kdyby k tomu snad došlo, tak nepochybuji, že pan premiér splní svůj slib, že svolá v lednu již třetí mimořádnou schůzi k platům ústavních činitelů, a vládní koalice to určitě systémově opraví, jak má na svých mimořádných schůzích ve zvyku.
A táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy.
Jenom technický detail, který je nicméně pro průběh té debaty týkající se platů soudců a státních zástupců významný. Ministerstvo spravedlnosti by samozřejmě zálohově řešilo jejich platy, takže by se nestalo, že by 1. ledna nedostali vůbec nic.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Když jsem byl malé dítě a věděl jsem, že do pátku musím mít něco hotového, tak jsem si v úterý říkal, že ještě není pátek, ve středu jsem si říkal, že ještě není pátek, až jsem se toho pátku dočkal. Za ta léta dospívání jsem pochopil, že mezi tím udělat to rozhodnutí v pátek a v úterý není vůbec žádný rozdíl. Jestli to rozhodnutí neuděláme dnes, tak ten moment, na který to odložíme, bude pro všechny z vás úplně stejně těžký a nebude se svými dimenzemi a obsahem vůbec ničím lišit od dnešního dne.
Děkuji i za dodržení času. Pan zpravodaj Laudát? Pan poslanec Beznoska jako zpravodaj? A pan poslanec Petrů? Také ne. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já poprosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Já vám nejdříve řeknu zhruba obsah těch návrhů, pak navrhnu proceduru, k té proceduře když tak dávejte pozměňovací návrhy.